Nyní přistoupíme k projednávání bodu Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 7. října, kdy jsme přerušili jeho projednávání v obecné rozpravě.
Jenom velmi stručně připomenu, o čem jsem do té doby, než jsem přestal, hovořil. Mluvil jsem o genezi vzniku toho zákona. Mluvil jsem o tom, že národní parky jsou zřizovány vládním nařízením. Jeden je zřizovaný zákonem. Zákon o ochraně přírody a krajiny je zákon, který platí dlouho. Od roku 1992 slouží dobře a jeho změna vlastně byla vygenerována pouze tím, že Sněmovna na sklonku roku 2014 zamítla senátní návrh zákona o Národním parku Šumava. Bude tedy všechny ty parky zřizovat jedním zákonem. Obce, které taky s návrhem vyjadřují nesouhlas, nebyly účastníky meziresortního připomínkového řízení. Ta učinila v tomto návrhu naprosto zásadní změny, natolik zásadní, že bych si dovolil stručně projít ten návrh a na jednotlivé ty změny, které do toho vnesla Legislativní rada vlády, upozornit. Může se stát, že to může být i součást určité strategie předkladatele, ekologických aktivistů, kteří také stojí za tímto zákonem, jak tento zákon v nějaké podobě prosadit.
Je to starosta z Kvildy pan Vostradovský. Bubu tedy citovat, citovat plné znění toho dopisu. Není to zase až tak dlouhé, takže prosím o shovívavost. Poslanecká sněmovna bude brzy projednávat vládou schválený návrh novely zákona z dílny Ministerstva životního prostředí o ochraně přírody a krajiny, která se týká všech národních parků v naší republice, ať současných, nebo budoucích. Když jsme svůj boj o specifický zákon o šumavském parku prohráli, snažili jsme se uvěřit slibům pana ministra Brabce, že předloží takový návrh zákona, který nás svou kvalitou ohromí. V tom pan ministr nezklamal a jsme skutečně ohromeni. Žádná jasná a neměnná pravidla, žádné posílení spolurozhodovacích pravomocí šumavských obcí, žádné otevření Šumavy turistům. A že jsou i lidé součástí přírody? Zajímá území s nepodstatným počtem voličů? Kdybych to měl porovnat s politickým a mediálním zájmem jiné skupiny lidí, tak zřejmě máme tu smůlu, že máme špatnou barvu pleti. Často se právě našim obcím dávají za vzor naši sousedé v Bavorsku, ovšem tam stát bere samosprávu jako partnera, a to i v případě, že ani jedna obec není součástí Národního parku Bavorský les. To jsou základní principy demokratické společnosti, která prostě na Šumavě neplatí. Desítka dosavadních ředitelů šumavského parku, to je nekonečná změna koncepcí měnících se podle ředitelů, ministrů a politických aparátů, nikoli však dle zdravého rozumu. Ministr Brabec nyní novelou zákona tento stav nejen zhoršil, ale v podstatě zahájil likvidaci tradiční Šumavy." Dámy a pánové, jenom jsem ocitoval dopis jednoho starosty, starosty, který zastupuje své obyvatele, své obyvatele na území Národního parku Šumava.
Děkuji panu poslanci Votavovi za jeho příspěvek do obecné rozpravy. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Václav Zemek.
Nebudu předčítat. A tehdy to ukázalo i obrovskou nedůvěru mezi různými stranami. Jsou tam samozřejmě i další, jiné zájmy. Ale tak to prostě je. Řekněme si - chceme ty národní parky, nebo je nechceme?
Ta novela má v sobě celou řadu věcí, které obce i kraje dlouhodobě chtěly. Ano, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde, šumavskou hůl. Ale to opět znamená, že si nevěříme. Mě tam mrzí, a ono to tady padlo, že tam je ta dlouholetá nedůvěra. Vadí ten tzv. suchý les. A já jsem to opakovaně říkal, já jsem vášnivý houbař a já mám taky rád zelený les. Není možná. Uvidí, co udělá klimatická změna. A není to experiment. V našem pojetí to není experiment. Je to opravdu zákon pro všechny národní parky. Jsme absolutně připraveni ve velmi otevřené debatě v rámci druhého čtení ve výborech, jsme připraveni pořádat odborné semináře a zvážit každý rozumný návrh. Dejte prosím této novele šanci, aby mohla žít dál.
Pane zpravodaji, máte šanci k závěrečnému slovu.
Teď už opravdu jenom ty nejnutnější zpravodajské povinnosti. Jeden kolega vystoupil dvakrát. Padlo celkem sedm faktický poznámek. Několikrát padl návrh na zamítnutí novely v prvním čtení, několikrát zazněl návrh na vrácení předkladateli. Pan kolega Šidlo navrhl prodloužení lhůty o 20 dnů a pan kolega Zahradník navrhl prodloužení lhůty na projednávání ve výborech o 30 dnů.
Prosím.
Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dále Antonín Seďa - zahraniční cesta, Pavel Šrámek - zahraniční cesta a od 12 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Jiří Zemánek. Dnes bychom se nejprve věnovali bodům z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Táži se, zda někdo má návrh ke změně programu.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v loňském červnu, 20. června přesně, pan ministr Babiš v rozhovoru pro deník Právo uvedl, že ví ve Sněmovně o pěti zlodějích. Já jsem se ho následně písemně zeptal, jestli by mi mohl říct, kdo těch pět zlodějů ve Sněmovně je. Odpovědi jsem se opět nedočkal. Půl roku na jmenování těch pěti zlodějů čekám a bohužel neúspěšně. Optal jsem se jich tedy na to, kdo je těch pět zlodějů, bohužel odpovědi jsem se ani od nich nedočkal. Děkuji za podporu zařazení tohoto bodu, který je v zájmu všech těch, kteří se necítí zloději.
Váš návrh jsem zaregistroval. Pro pořádek uvádím, že pro návrh máte pět minut.
Hezké ráno, dámy a pánové. Děkuji za slovo.
Táži se, zda někdo další se hlásí s návrhem na úpravu programu. Nikoho nevidím. V tom případě bych dal hlasovat o předložených návrzích. Pan poslanec Farský navrhuje, aby dnes po třetích čteních byl zařazen bod Omluva Andreje Babiše Poslanecké sněmovně. Kdo je proti tomuto návrhu? Námitka vznesena nebyla.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Zaznělo zde a zřejmě i ještě zazní mnoho důvodů pro i proti této novele. Nejen z obou stran barikády, ale i z materiálu předloženého Ministerstvem životního prostředí zaznívá takové množství polopravd, dezinformací i nepravd, že nemohu ani já zůstat lhostejná a nezbývá mi než se zapojit do diskuse. Novelu zákona o ochraně krajiny a přírody, tak jak je vypracovaná, považuji za nejhorší ze všech špatných možností, které se nabízejí. Je pravda, že potřebujeme novelizovat zákon o ochraně životního prostředí tak, aby postihl nové trendy, nové hrozby i nová vědecká zjištění. Je pravdou, že potřebujeme koncepčně vyřešit dlouhodobé problémy v našich jednotlivých národních parcích. Ale je také velkým omylem, že tak lze nejlépe učinit jedním obecným zákonem. Proto není možné tvrdit, že lze tohoto souladu docílit v násobně větším měřítku novelizací celého střešního zákona. Ve skutečnosti lze dohody v takto velkém měřítku dosáhnout jen dvěma způsoby. Bohužel to přesně novela činí. Jen stručně si dovolím okomentovat některé podstatné body materiálu, které Ministerstvo životního prostředí vydalo k prosazení této novely. Tak Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že novela sjednocuje pravidla pro všechny národní parky. Jde o zjevnou nepravdu, protože zatímco Národní park Šumava bude mít jako základní území tzv. dílčí plochy, ostatní národní parky budou mít zonaci, kterou řeší zákon, přičemž ty dílčí plochy jsou managementová opatření orgánů ochrany přírody. Dále Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že návrh je reakcí na současný moderní přístup k ochraně přírody a území ve světě a je reakcí na zajištění poslání národních parků včetně udržitelného rozvoje života místních obyvatel či šetrného turistického ruchu. Tady jde opět o nepravdu, protože moderním trendem je reakce na skutečný stav chráněného území a jeho vliv na regionální potřeby. Přičemž dále stanovuje, že dlouhodobým cílem ochrany národního parku je zachování nebo postupná obnova přirozených ekosystémů, a to na převažující ploše území národního parku. Tedy žádný udržitelný zdroj, ale v podstatě generální zákaz jakékoli činnosti člověka v národním parku.
Tento rozsudek zrušil několik nařízení správy národního parku. Národní park zde tedy již po soudem konstatovaných pět měsíců nebyl, nebyla zde právní norma, která by jej zřizovala. Jinak řečeno, Národní park Šumava nemohl obživnout a jeho zřizovací nařízení vlády také ne. Již 23 let je výslovně stanoveno, že národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se mají vyhlašovat jen zákonem. Za popsaného stavu pak měl zákonodárce dost času na to, aby Národní park Šumava vyhlásil zákonem. Nestalo se tak. A nejen to, všechny návrhy zákona o Národním parku Šumava naopak zákonodárce odmítl. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky již osmkrát odmítla zřídit Národní park Šumava zákonem, tak jak to vyžaduje zákon i ústavní pořádek České republiky. A ještě jednu poznámku ke Správě Národního parku Šumava. Správa Národního parku Šumava nebyla zřízena zákonem jako správní úřad, a přesto jí byla přisuzována působnost správního úřadu. Jde o stanovení působnosti věcné k vydávání správních aktů. Ovšem působnost místní je pochopitelně založena zase jen na odkazu na zřizovací nařízení vlády. Parlament výslovně mnohokrát odmítl zřídit Národní park Šumava zákonem, jak to vyžaduje ústavní pořádek České republiky a výslovně i zákon o ochraně přírody a krajiny. Nyní mi dovolte několik slov k zonaci v Národním parku Šumava. Lze konstatovat, že zonace Národního parku Šumava byla patrně provedena pouze dokumentem nazvaným protokol, který vydalo Ministerstvo životního prostředí. Zonace Národního parku Šumava tedy nebyla provedena v souladu se zákonem. Protokol Ministerstva životního prostředí, který je patrně jediným aktem provádějícím zonaci, je neplatným aktem.
Mění pojem zonace. No to určitě ano, třístupňová je nahrazována pětistupňovou, tedy čtyři stupně plus klidové území. Takže v tomto pojetí není možné, aby obce byly součástí národního parku. Vyhlašuje je orgán ochrany přírody. Pouze obsahuje výčet toho, co je v parku zakázáno. Má přinést otevření části prvních zón šetrné turistice. No to určitě ne, protože vyhláškou ministerstva je třeba stanovit hranice klidových území, které slibují v našem zákoně zákonodárci, ovšem bohužel, žádná taková vyhláška zatím neexistuje. A znovu říkám, není možná žádná výjimka. Rozšiřuje roli obcí v rozhodování na území národního parku. Obce budou mít postavení dotčeného orgánu. Zákon zavádí jako nástroj, kterým by tyto věci měly být prosazovány, opatření obecné povahy jako nový rozhodující nástroj. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Tady si můžeme říci: Ano, tak to je přece dobré, ne? Já tu musím připomenout ještě další věci. To se nebude smět udržovat v tom nejvíce chráněném území. Tam ta teplota byla nejvyšší, tam to sucho je nejmarkantnější. Není pravda, že suchý strom spotřebuje méně vody než živý strom, a proto je pro vodní hospodářství lepší. Tento blud snad dokonce někteří představitelé státní správy byli schopni šířit. Není tomu tak. Prostě Šumava potřebuje vodní hospodářství. Další zdůvodnění.

Prosím, pane ministře.
Já to dělám velice nerad, ale musím tady shrnout krátce genezi k této novele. Ta byla taková, že jsme se dohodli, že dáme možnost vládě. Tady byl následně vložen tento pozměňovací návrh. A prostě nemohu souhlasit s tím, že tady je potom interpretováno tak, byla na tom koaliční shoda tak, aby to bylo koaličně projednáváno.
Já rozumím, že se asi dotklo pana ministra, že vládě nevěříme, nebo my, co jsme z toho regionu, nebo ti, co podporujeme ten pozměňovací návrh. Ale nezlobte se, není to jenom o těžebních společnostech, co řekla kolegyně Aulická. Ona tam žije se mnou, my víme, o čem to je. Ten region... Myslím, že v tom regionu žije. Protože vláda mnohdy v minulosti rozhodla tak i proti lidem. Takže mám na to svůj názor. Protože my nic jiného už v Ústeckém kraji totiž nemáme! To, co tady nechci říct, co tam máme, a stabilitu vůbec nemáme. Takže poprosil bych vás všechny rozumné, pokud může někdo stabilizovat něco na pět let ohledně podnikání, tak je to jenom výhoda, prosím vás.
Nyní tedy pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou.
V tom případě ani v tomto případě. Takže já těch pět let považuji za rozumný kompromis k tomu, aby se daly plánovat investice, aby se dalo plánovat, kolik bude pracovních míst. Takže to je určitě dobře Já si to nemyslím. - On mě neposlouchá, on telefonuje. Má právo se vyjádřit proti. Jenom chci připomenout, že to má charakter daně a jsme proti tomu, aby to měla vláda. Proto budu já i můj klub podporovat stanovisko garančního výboru. Děkuji.
Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, připraví se pan poslanec Laudát.
Já už jenom velice v krátkosti. Je to poměrně zajímavé čtení.
Prosím, pane poslanče.
Nakonec vzhledem k těm enormním investicím jsme se shodli napříč politickým spektrem. Že je potřeba nějaká stabilita nejenom směrem k zaměstnancům, ale i k těm miliardám, které jsou potřeba. Proto to má vstoupit v platnost až od 1. ledna příštího roku. Já si myslím, že tohle je docela velké politikum, a rozumné politikum.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Jenom mi dovolte - já už jsem nechtěla reagovat, protože si myslím, že tady bylo řečeno už hodně, ale musím. Jsme opravdu z toho překvapeni, že třeba křesťanská demokratická strana se takhle chová. Myslím si, že pokud to prošlo v garančním výboru a většina lidí a poslanců byla pro, tak bychom dneska neměli vnášet do toho takový zmatek a neměli bychom se chovat tak, jak se chováme.
V tom osobně vidím asi největší slabinu tohoto zákona. Pan ministr ve svém úvodním vystoupení řekl - cituji: Vím, co budou říkat kolegové ohledně tohoto zákona. Budou hovořit o tom, že zákon nepřináší stabilitu pro Národní park Šumava. Já se k těmto hlasům částečně také přidávám. Znamená to podle mě další nejistotu a vlastně to jde zároveň i proti původnímu záměru tvůrců zákona. Protože divočina prostě nebude natolik veliká, aby se z hlediska její skutečné ochrany do ní lidé mohli pustit. Takže to jsou takové tři, řekl bych, největší výtky nebo věci, které si myslím, že by se ještě měly na výborech prodiskutovat. Ale i přes tyto výtky klub KDU-ČSL podporuje propuštění tohoto zákona, nebo této novely do druhého čtení a doufáme, že ve výborech se ty mnou zmíněné námitky nějakým způsobem vydiskutují. Myslím si, že tohle je naopak přesně ta věc, která tu vodu v krajině, v národním parku dokáže zachytit. Těch argumentů tam je daleko víc.
Děkuji panu poslanci Junkovi za jeho příspěvek do rozpravy. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Igor Jakubčík.
Já osobně si myslím, že tato záležitost není nutná. Stačí, aby tento návrh, který nám byl předložen, byl připraven kvalitně a v souladu nejen se stanovisky vědců a ekologů, ale i obcí. Je pravda, a zaznělo tady mnohokrát, nebo několikrát, že Národní park Šumava je výjimečný. Žádný jiný národní park nemá obce na svém území. A každý by si to měl uvědomit. Měla by sjednotit pravidla pro všechny národní parky. Národní park Šumava bude mít jako základní území strategii dílčích ploch. Ostatní národní parky budou mít zonaci. Zonace se řídí zákonem, dílčí plochy jsou managementovým opatřením orgánů ochrany přírody. Takže už podle toho si myslím, že se bude jednat o rozdílné národní parky, nikoliv že by se sjednotila pravidla pro všechny parky. Měl by se aktualizovat zákon z roku 1992 jako reakce na současný moderní přístup k ochraně přírody a území, který je ve světě. Není to pravda. Systém ochrany přírody ve světě reaguje na skutečný stav chráněného území a vliv tohoto území na regionální potřeby. Národní park Šumava není. Tato novela by měla snížit administrativu. Není to pravda. Novela upřednostňuje procesně výrazně složitější opatření obecné povahy. V kombinaci s novelou zákona o posuzování vlivu dojde k jednoznačnému nárůstu administrativy. Opět to není pravda.